Tento návrh byl zamítnut. Konstatuji, že žádnému dalšímu výboru nebyl přikázán tento tisk k projednání. Dále zde zazněly dva návrhy na prodloužení a zkrácení lhůty na projednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednávání tohoto tisku byla zkrácena o 30 dnů, tedy na 30 dnů? Konstatuji, že tento návrh byl přijat, a zkrátili jsme lhůtu na projednání na 30 dnů. Takže počkáme do jedenácti a já potom následně zahájím pevně zařazený bod. Přerušuji jednání na tři minuty.
Neřídí personálně, ale může ukládat služební úkoly, řídit a kontrolovat jejich plnění, takže se netvařme, že ti náměstci tam jsou úplně k ničemu. Máme prostě náměstka člena vlády, který někdy byl pověřen řízením sekce, někdy nebyl. Za mých vlád nikdy žádný rezort, který by měl devět náměstků, neexistoval. Tak to je první poznámka k těm náměstkům. To, co má být odpolitizováno, je výkon státní správy. Od roku 2020 není třeba, aby Evropská komise schvalovala změny, musí být dodržovány ty tři principy - profesionalizace, depolitizace a stabilizace. Můžeme se hádat o tom, jestli pravidelné vyhlašování a přesoutěžování vedoucích pracovníků je správně nebo není správně. Myslím, že ta zjednodušení tady nakonec pochválili úplně všichni.
Děkuji moc, pane předsedo. Nyní s faktickou paní poslankyně Ožanová.
Já bych chtěla říct jedno nezvyklé slovo ve sněmovně - děkuji navrhovateli zákona, že se zabývá tím, že bychom mohli propojit některé zjednodušující principy i do zákona o úřednících.
Otevírám rozpravu a ptám se, zda někdo k tomuto návrhu chce vystoupit? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
ANO mu dalo podporu. Pro mě velmi významnou záležitostí je úprava režimu dodavatele poslední instance s tím, že dneska zákazník, který byl v tomto režimu, musel žádat o přechod k dalšímu dodavateli. V případě, že to neudělal, byl odpojen od elektrických energií. Tento zákon umožňuje automatický přechod na normální standardní tarif. Jsou tam některé pozměňovací návrhy, úprava pravomocí Energetického regulačního úřadu.
Já vám děkuji, žádnou další přihlášku neeviduji. Přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, abychom postupovali ve zkráceném jednání? Kdo je proti tomuto návrhu? Předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura, protože ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela je řádně omluven.
Současně na území České republiky máme zásobníky na uskladnění plynu, které pokrývají zhruba 40 % roční spotřeby. Je to nejnovější informace, kterou máme k dispozici.
Znovu říkám, neměl jsem ani jednoho, to znamená, je to devět lidí ku jednomu. A to jsme v současném stavu, kdy je to možné jenom se dvěma.
Děkuji za dodržení času. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Feranec, připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Já to vysvětlím.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Svoboda.
Diskuse, která tady je, není diskuse o politických náměstcích. To je diskuse o tom, že se všechna ministerstva obsadí lidmi, kteří jsou kooperující s příslušným ministrem. To tady vždycky bylo. A tady se hádáme o něco, co neexistuje. A jak ho jmenuji? Já bych jim třeba říkal otročtí náměstci místo političtí. To je úplně jedno, je to o ničem.
Prosím, máte slovo. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný je přihlášen, připraví se pan poslanec Brabec.
Neříkám, že pan premiér Babiš měl zrovna v tomto šťastnou ruku, ale ani jeden, ani jeden nebyl politický, ani jeden nebyl člen ANO! Tak jestli pana kolegu Philippa vyhodil nějaký ministr, tak to byl nestraník. My jsme tam dali jednoho náměstka a víte, že to byl pan profesor Pepík Vymazal, a to přece byla kapacita a nebyl člen strany. A on řekl: Ne, já tam nechci politiky, já tam nechci členy ANO, já tam chci odborníky, kteří nemají s politikou nic společného!
Prosím, máte slovo.
Ale když už říkal pan kolega Bělobrádek o těch pokrytcích, což mě trošku nadzvedlo, tak pojďme si říct, o čem to je, a navazuji na to, co už tady padlo. A když jsme u toho pokrytectví, tak si to pojďme říct, o čem to je. Souhlasím s tím, co říkal pan kolega Svoboda ohledně náměstků. Kolegyně Peštová to měla vystudované, měla velkou praxi tenkrát a to byl vlastně jediný, kdo byl přímo spojen s ANO. To znamená, takhle to bylo.
Já bych měla prosbu, paní předsedající, mluvila jsem i se svými kolegy - my bychom teď dali rádi přednost panu poslanci Bendovi, abychom na něj mohli reagovat, protože samozřejmě vidíme, že je hodně lidí přihlášených, a mí kolegové s tím souhlasí, tak jestli by tato možnost tady byla, tak bychom byli rádi.
Ano, děkuji za tuto domluvu.
Děkuji.
Druhá věc, která je s tím spjata, je vlastnictví zásobníků. Já se tady u toho krátce zastavím. Zase respektujme to, že jsme v jiné době. Nicméně doba se změnila, RWE odchází z trhu, RWE nabízí zásobníky a já jsem bytostně přesvědčen, že by stát si neměl nechat tuto příležitost uniknout. My bychom neměli jako opozice říkat, jakou formou to udělat, to je na rozhodnutí státu, jestli se k tomu využije nějaká státní instituce, nebo nově založená firma, to jsou detaily, ale jsem toho názoru, že by stát měl mít kontrolu nad těmi zásobníky, a to z několika důvodů. Za prvé se tím bude eliminovat riziko spekulace, to znamená, že to koupí někdo jiný, kdo může v určité době z nějakých důvodů, ať už bezpečnostních, nebo obchodních, toho využít ve svůj vlastní prospěch čili v neprospěch státu. Vidíme, co se děje na světových trzích s cenami energií. A teď to říkám s ohledem na jeho konkurenceschopnost, protože zahraniční subjekty to nemají. Podpora dnes selhává a podle mého názoru už měla být nastartována, ale to se můžeme politicky přít. To podstatné je to, že se na to budou muset obstarat zdroje, a tomu rozumím, že ministr financí chce vidět ty zdroje, a proto vyzýváme k tomu, aby se na to využily zdroje ze společnosti ČEZ. Ale zase, říkáme to věcně: pojďme se podívat na ta čísla. ČEZ - doufám, že to budu říkat z hlavy správně - za rok 2021 měl zisk po očištění, ať jsme objektivní manažersky, 23 miliard, letos za první čtvrtletí už to je 26 miliard. Takže to je vše za mě a budu rád, když pan ministr financí bude na tyto výzvy reagovat, a případně jsem připraven na diskusi.
Děkuji za slovo. Tady jsme svědky speciální kombinace. Vláda opravdu - a fatálně - nedocenila řadu rizik, ale ne tato vláda. Stalo se to již před lety a měsíci, hloubku těch selhání ale ukázal až poslední podzim a zima, a nyní proto musíme spěchat. Následovalo dramatické období krachů a odchodů energetických firem z trhu, to se stalo v posledním čtvrtletí loňského roku. Energetickou krizi pak prohloubil vojenský útok Ruské federace proti Ukrajině a následná válka. Je potřeba si říkat pravdu. Pravda zní, že nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu, pan ministr Síkela a celá vláda napravují chyby.
Návrh zákona dále obsahuje změny reagující na zkušenosti z aplikační praxe. Jedná se například o zrušení povinnosti předkládat protokol o evidenční kontrole k žádostem, které se týkají zápisu v registru silničních vozidel. Legislativní proces však dokončen nebyl. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, v zastoupení pana ministra Kupky si vás dovoluji požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a také zákon o správních poplatcích.
Děkuji.
Děkuji, vážený pane místopředsedo. Nyní hned navážu, protože předložený tisk je zaměřen především na vnitrostátní regulaci za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Jedná se o implementaci tří směrnic, a proto už to bylo projednáváno předtím. Toto jsou věci týkající se implementací. možnost podat společnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla separátním podáním původního a nového vlastníka provozovatele vozidla. Jedná se o to, že v současné době musí přijít jak prodávající, tak kupující současně na úřad, aby provedli změnu v registru vozidel. Dále se jedná o možnost podání žádosti elektronickou cestou. Nicméně uvědomme si, že elektronizace je důležitá, ale vyzvednutí technického průkazu bude muset být vždycky na příslušném registračním místě. V případě ukončení vyřazení vozidla z provozu, které trvalo více než tři roky, se vozidlu přidělí nová registrační značka. Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností bude umožněno po třech letech vyřazení vozidla z provozu tabulky s registrační značkou skartovat a nebudou je muset uchovávat po neomezeně dlouhou dobu. Pokud však bude vlastník vozidla chtít ponechat původní tabulky s registrační značkou, bude o to moci požádat.
Paní poslankyně, já vás přeruším a poprosím kolegy...
Podmínky provozu vozidel, které nepodléhají schválení jejich technické způsobilosti. K tomu chci uvést, že již pan ministr se k tomuto ve svém projevu vyjadřoval. Týká se to například jízdních kol, koloběžek, potahovaných vozíků a podobně. Účinnost zákona se navrhuje k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona, a to s ohledem na potřebu přiznání odpovídajícího časového prostoru pro adresáty právní regulace, aby se mohli přizpůsobit novým pravidlům. Přesto musíme nechat nějaký časový prostor všem, aby se na nová pravidla připravili, takže proto tento návrh, který se odchyluje od standardu. Tolik vše ke zpravodajské zprávě.
Pan ministr, tehdy jako kolega poslanec, sice to nebylo jeho téma, ale možná si ty debaty pamatujete. Jsou tam zahrnuta i některá opatření, která obecně snižují administrativní zátěž podnikatelů a obyvatel. Myslím, že i tohle je věc, na které se tady ve Sněmovně vždycky shodneme napříč politickým spektrem. Je to novelizační bod, který se týká právě evidenčních kontrol. Obecní úřad si tedy sám může do systému sáhnout. Tak a teď to zásadní: nově se stanovuje, že evidenční kontrola nesmí být provedena více než dva roky před podáním žádosti. Dnes to bylo maximálně 30 dnů, po každé změně by pak už musela být nová. Nyní je to prodlouženo až na dva roky. Byla už historicky u jednostopých vozidel a dalších poměrně velká. Dívám se na čas, nechci zbytečně zdržovat, jsem korektní, aby se to stihlo ještě odhlasovat a posunout dál, takže to udělám. Mám u sebe k dispozici i stížnosti občanů, kteří opravdu mají auto a chodí jim třeba pokuty a podobně v tom smyslu, že je to auto stále napsané na někoho jiného. Je opravdu praktický a věřím, že najdeme shodu. Dodržím svůj slib, končím svoje vystoupení. Děkuji za pozornost.
Vážené dámy a pánové, já jsem se dozvěděl, že vládní koalice opět dnes zrušila opoziční okénko. To je neuvěřitelná arogance.
Nezapomeňte, že pokud se zvyšuje cena energií, tak to samozřejmě zvyšuje i inflaci. To jsou přece hlavní věci, které se nedají nijak obejít. Takže já také jsem přesvědčen o tom, že je nutné z tohoto místa vyzvat vládu, aby zavedla sociální tarif, aby se snažila zastavit růst cen energií, potravin, bydlení, věcí, které se prostě jiným způsobem nedají obejít. To znamená, máme tady dva pozitivní kroky od vlády a já bych si přál, aby v nich vláda pokračovala a začala konečně něco dělat pro české občany.
Děkuji. No, přiznám se, že to nechápu. Pokud chceme řešit bezpečnost, tak řešme bezpečnost. Ne my jako stát samozřejmě, ale ti, kteří si tam ukládají ten plyn. Samozřejmě, nikdo nic netušil, že bude válka, čili byl to řekněme standardní režim. Z našeho úhlu pohledu se začalo konat později, než se mělo, až v dubnu, ale to už nechme. A co se týká, prosím, té poznámky k režimu DPI. Vždyť my nerozporujeme žádný režim DPI, tady se nemění nic zásadního. Ten byl nastaven historicky někdy na šest měsíců, což jsme nikdy nerozporovali. Můžeme se bavit o tom, co všechno by se dalo udělat, kdyby se budovala trubka polská, proč to tenkrát Poláci odmítli, ale to už je opravdu velký detail. A co se týká Správy hmotných rezerv a plynu, nebylo to tady nikdy. To si tedy nejsem úplně jistý, jestli toto by měla být ta cesta.
Pan ministr, prosím.
Děkuji za slovo. První: motivovat obchodníky, aby plnili zásobníky. Druhá otázka: vlastnictví zásobníků. K tomu vám neřeknu vůbec nic. Třetí otázka: dividendy. A s tímhle vědomím musíme přistupovat k tomu, když spravujeme ten akciový podíl.
Důvodem předložení tohoto návrhu zákona je povinnost adaptovat náš právní řád na nový předpis EU, a to nařízení o vstupu a dovozu kulturních statků. Nelegální obchodování s kulturními statky a s tím související drancování archeologických nalezišť představuje závažný problém umocněný tím, že v některých politicky méně stabilních státech Blízkého východu jsou tímto způsobem získávány značné finanční prostředky sloužící k financování terorismu. Takže, kolegyně a kolegové, je zjevné, že i v tomto případě už jsme ve značném prodlení. Druhá část adaptace bude následovat nejpozději do června 2025 v souvislosti se vznikem připravovaného centralizovaného elektronického systému, který členským státům EU bude sloužit k výměně informací o dovozu kulturních statků ze třetích zemí. Návrh zákona vymezuje Ministerstvo kultury a celní úřady jako příslušné orgány České republiky a upravuje jejich postup pro případ, že na území EU bude dovezen příslušný kulturní statek v rozporu s právními předpisy země původu a bude zachycen českým celním úřadem. Navrhovaný zákon dále upravuje pravidla od bezpečného uchování takového kulturního statku a jeho přezkoumání odbornou organizací Ministerstva kultury, typově Národní muzeum, Národní knihovna nebo Národní památkový ústav, až po rozhodnutí Ministerstva kultury o zabavení kulturního statku a jeho následné vrácení do země původu. Děkuji vám za pozornost a těším se na případnou rozpravu.
Prosím, pane zpravodaji.
Současně také je nezbytné provázat právní úpravu, a to jak evropskou, tak vnitrostátní, v oblasti celnictví na právní úpravu tohoto nařízení. Česká právní úprava by nebyla plně kompatibilní s právní úpravou evropskou, což by znamenalo značné potíže pro orgány Celní správy České republiky při výkonu jejich působnosti v oblasti celnictví. Zároveň by došlo ke snížení míry právní jistoty dotčených subjektů, neboť národní úprava by nenavazovala na evropskou právní úpravu. Návrh tak stanoví příslušné orgány pro naplnění postupů v souladu s nařízením. Je také důležité říct, že předložený návrh zákona představuje zatím jen částečnou implementaci nařízení a vztahuje se pouze ke kulturním statkům uvedeným v příloze A tohoto nařízení. Úplně na závěr bych řekl, že navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej vymezil čl. 112 Ústavy České republiky. Návrh zákona také respektuje obecné zásady ústavního práva a neporušuje princip rovnosti v právech ani princip zákazu retroaktivity. Jako garanční výbor byl navržen výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a požádám, aby vystoupila paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Hezké poledne, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Návrh zákona, který v tuto chvíli máme před sebou, vláda poprvé schválila před dvěma lety.
Tyto změny přesahující implementační rámec však spočívají především v přesunutí podstatné části úpravy z podzákonné úrovně na úroveň zákonnou v jejím novém systematickém uspořádání a v precizaci normativního textu. Rozsah údajů vedených v tomto rejstříku je dán unijním právem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si váš požádat o podporu předloženého návrhu zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě a další související zákony. Děkuji vám za pana ministra Martina Kupku i za sebe za pozornost.
Dobré poledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Návrh je primárně unijní, to tady zaznělo. Ostatní vodní cesty České republiky, tedy nenapojené na vodní cesty jiných států, například vodní nádrž Lipno, Brněnská přehrada a podobně, zůstávají nadále v národních úpravách.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já bych tady rád stručně představil pozici naši, pozici klubu hnutí ANO k tomuto zákonu. Avizuji, určitě ho neshledáváme kontroverzním nebo nějak zásadně problematickým, takže neměl by být předmětem výrazných politických sporů nebo debat. A nakonec tehdy k té dohodě došlo a povedlo se to. Ono to sice vypadá, malá implementace, je ale velmi rozsáhlá. Je to tedy ono uznávání odborných kvalifikací, dále řešení norem způsobilosti a odpovídajících znalostí pro praktické zkoušky, a konečně ještě přechodná ustanovení pro osvědčení v třetích zemích, tedy pro tu plavbu mezinárodní. Takže tolik konstatování obecné k té celkové pozici. Můžu říct, volně to popsat jako platnost řidičáků na loď, takže tohle je věc, kterou je potřeba zmínit. Týká se to kapitánů s průkazem s rokem vydání v roce 2014 a dříve, protože ta situace je tady trošičku jiná než u vozidel.
Její součástí je i zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu, a nejsou-li určité vztahy právním předpisem dosud upraveny, zhodnocení nezbytnosti rozšíření právní regulace i na tyto vztahy, včetně zhodnocení dopadů předpokládané změny právního stavu nebo dopadů právní regulace, která má být rozšířena na právní vztahy dosud právem neupravené. Při tomto hodnocení se postupuje podle obecných zásad" a tak dále a tak dále. A už mi to potom docvaklo, protože ve své podstatě Oni budou mít revoluci na svých ministerstvech, a oni tady nejsou? Ani jeden kromě ministra kultury? Já to dělat nebudu, ale měli byste se nad tím hluboce zamyslet.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné dopoledne. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych reagovala, prostřednictvím pana předsedajícího, na paní poslankyni Peštovou. Na začátku svého vystoupení jste řekla, že vracíte záležitost a své vystoupení do věcné roviny. Pan vicepremiér má zájem o tento zákon, nicméně je řádně omluven.
Děkuji za ten exkurz. V každém případě, jestliže se věnují mnohem důležitějším věcem, než je služební zákon, tak proč ho tady řešíme?
Poprosím jenom s tím hlasem zacházet šetrněji. A nyní paní poslankyně Zuzana Ožanová.